V této chvíli vidíme, jak nízké jsou koncové ceny motorové nafty.
Informace, které se dostávají postupně na povrch, tyto obavy v plném rozsahu potvrdily. Opětovně musím dodat, že bohužel slova ministra Stanjury, kdy na poctivou otázku novináře na to, zda může uvést konkrétní příklad dotace, kterou prostě zruší, odpovídá, že sice může, ale neudělá to. Je to škoda, že nám plán škrtání konkrétních dotačních titulů nepředstavíte, ba dokonce ani nenaznačíte. Domnívám se, že je to dokonce vaše povinnost, tedy pokud chcete, aby veřejnost vnímala váš balíček jako důvěryhodný. Aktuálně je totiž jeho důvěryhodnost nulová. Ve skutečnosti existují jen dvě možnosti, jak si tento výrok a mlžení ministra Stanjury vysvětlit: buď je třetina celé konsolidace namalována bez reálného základu, nebo platí verze, že si skutečně myslí, že by ministři této vlády byli pod tlakem lobbistů a tomu tlaku mohli podlehnout. To tedy znamená, že lidé budou opětovně muset platit poplatek za obnovitelné zdroje, který byl minulý rok tady s velkou pompou zrušený. A opět se potvrzuje, že jde o nefér hru s občany této země. Samotná výše dotace je dána zákonem a nárok na tuto dotaci by měl být 20 let. Aby bylo jasno, já tady nelobbuji za žádnou skupinu. My jsme pro vzetí dotací solárním baronům. Ale jako právnička jsem zhrozena, že je tu pětikoalice ochotna porušovat platnou legislativu. Ještě jednou. Pro ministra Stanjuru už tehdy nepředstavovalo problém vložit 100miliardovou položku do státního rozpočtu i přes absenci legislativy k této dani. Ostatně celý průšvih spojený s touto daní jsem tady opakovaně uváděla a budu to připomínat nadále, protože pětikoalice by se ze svých zásadních problémů měla poučit. Bohužel tomu tak zatím vůbec není. Navíc, pane nepřítomný ministře Stanjuro, pokud by byly navýšeny poplatky za obnovitelné zdroje, tak to samozřejmě vyberete zase pouze od lidí. A tak opravdu nemůže být sporu o tom, že jde skutečně o čistokrevný daňový balíček. Ale škrtání na dotacích na školní obědy a kroužky, na opravu hřišť nebo na investiční projekty vysokých škol se podle mého názoru skutečně nedá nazvat jako boj s dotačním byznysem. Tak jak je to, vážená vládo? Jednou rukou berete jen proto, abyste mohli druhou rukou přidávat ještě více? Takže opět účetní triky, nic jiného než účetní triky a rozpočtové podvůdky. A tak mohu pokračovat dále. Na výdajové straně mimo dotace, které vám tedy neuznávám, protože o nich vůbec nic nevíme, a to málo, co víme, je v podstatě neakceptovatelné, máte už jen úsporu 10 miliard na platech ve veřejné sféře a 10 miliard na provozu státu. To vám uznávám. Z volební rétoriky se zdálo, že ODS opravdu řízne do výdajů státu a razantně zefektivní jeho fungování. To je něco, co bych jako bývalá ministryně financí podporovala. Ale již před volbami jsem věděla, že tento úkol není tak snadný, jak se může na první pohled zdát. Opětovně však musím konstatovat, že toto opatření podporuji, ale bohužel zase o něm nevím nic bližšího. Ministr Stanjura nám k tomuto opatření poskytl upřesňující informace v rozsahu jedné nerozvité věty. Také jsem ochotna podpořit snižování celkového objemu platů ve veřejném sektoru, a to v případě, kdy dojde k zefektivnění státu, úřadů, digitalizaci, rušení agend. Bohužel také zde analytický materiál z Ministerstva financí v rámci odůvodnění tohoto téměř 10miliardového škrtu popisuje tento krok pouze v jedné větě. Mediální komunikace ministra financí tak bude i v tomto bodě mimořádně zajímavá. Už dnes od vlády můžeme slyšet, že nedojde ani k propouštění zaměstnanců, ani ke snižování jejich platů. Budete na to potřebovat 15 miliard a 10 chcete škrtat. To znamená, že pětikoalice šetří tak moc, až jí rostou výdaje na platy.
Teď je ta nafta dole. Všichni si přejeme, aby byla, aby to zůstalo. Ale vzpomeňme si na loňský rok. Asi mi rozumíte, kam tím mířím. Takhle ad hoc z měsíce na měsíc to zkrátka podle našeho názoru není dobré, uvážlivé a i seriózní rozhodování vůči partnerům, kteří s tím pak pracují. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji a vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Pak pan ministr Stanjura. Prosím, pane ministře, s faktickou dvě minuty.
Nebo mi chce vážně tvrdit, když mluvil o veřejné dopravě, že ty smlouvy se každý týden aktualizují mezi kraji a dopravci? Tak co to je za příběh? Nepožadují tu slevu? To nebyli poslanci z vládní strany, kteří se fotili. Pamatujete si? Je to promítnuto v těch cenách? Nebo to jde všechno na úkor marží a my si tady říkáme, že koruna osmdesát je hrozná?
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já bych se chtěl vyjádřit tady k tomu, co tady zaznělo. Ano, ceny nafty jsou na nejnižší úrovni, dostaly se níž, než bylo před konfliktem na Ukrajině.
Také děkuji za dodržení času a dále je přihlášen pan poslanec Lochman.
Jak s tím mohli počítat? Přece cena nafty se mění. Takže já bych opravdu chtěl říct, že jestli máme platit od daňových poplatníků peníze, a je to 800 milionů, téměř miliarda měsíčně, tak to přece nedává smysl.
Dále s faktickou poznámkou je pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Kobza. Pane poslanče, prosím.
Není to žádný populismus, pane kolego! To za prvé. Ale tím asi tady zdržovat nemusíme.
Děkuji a nyní je přihlášen pan poslanec Kobza, připraví se pan ministr Stanjura, následován panem poslancem Lochmanem. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Já se budu snažit, vážené kolegyně, vážení kolegové, být velmi stručný. Já bych jenom chtěl připomenout jistého pana Laffera, který definoval souvislost mezi zvyšováním daní a výnosností daní, že od určitého zvyšování daní ty daně začnou prostě klesat v absolutních číslech, ta výnosnost. A já si myslím, že zvyšování daní není cesta, právě naopak.
Děkuji a nyní je na řadě pan ministr. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Než vám ho udělím, přečtu omluvu: omlouvá se Julius Špičák od 19.15 ze zdravotních důvodů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, velice stručně. Každý z nás má svobodu si vybrat. A proč ta nestrannost radních je důležitá? Protože tato rada projednává přestupky, kterými jsou například zvýhodňování určitých politických hnutí nebo jejich názorů nebo věci týkající se vysílání obchodních sdělení politických hnutí či nezávislých kandidátů na prezidenta nebo, a to zdůrazňuji, případné přestupky ve volební kampani. Takže jak by tohle člověk mohl posuzovat ve vztahu k vysílání v televizích, pokud by byl sám aktivně u jedné strany nebo u jednoho kandidáta účasten?
Další faktická - pan poslanec Juchelka, připraví se paní poslankyně Peštová.
Ona je prostě se vším strašně rychle hotová. A není to moc příjemné, protože potom se proti vám samozřejmě na sociálních sítích zvedne vlna jakéhosi odporu. Takže já bych byl velmi opatrný k těm rychlým soudům, obzvláště od paní místopředsedkyně.
Prosím, máte slovo.
A jak se k tomu zachovala česká rada? No, tyto dvě zprávy, nebo respektive tyto dva audity nejsou ve výroční zprávě České televize, protože si to neodsouhlasili. Ve své podstatě maximálně tam může něco zkonstatovat, ale ve finále nemá absolutně žádnou moc ovlivňovat to, co se dostane na program, to, co na programu bude, jestli někdo bude zvýhodněn, nebo nebude zvýhodněn. Je to tak, je to tak prostě! Stále je protežována jedna strana.
Ale já jenom zdůrazňuji, tady v té debatě jde prostě o to, že stejně tak si každý může vybrat, zda bude na té straně nezávislosti, nestrannosti toho, kdo stojí mimo a posuzuje to, a potom nechť samozřejmě podle zákona může konat. Takhle jednoduché to je.
Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Ještě jednou vás tedy požádám o to, abyste se ztišili. Ve 14.30 hodin bychom se věnovali bodu 137, ústní interpelace, a po jeho skončení by byla následně 65. schůze přerušena, a to do úterý 30. května, jelikož v pátek 19. května bude v 9 hodin zahájena 66. schůze Poslanecké sněmovny. To je z mé strany vše. Nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se vyjádřili k pořadu i vy. A ještě než přistoupíme k tomu, abychom jim udělili slovo, vás opětovně žádám o ztišení, přesunutí vašich rozhovorů do předsálí. Ještě vás jednou žádám o ztišení.
Jaký bude postoj hnutí ANO? My trváme na tom, abyste svoje sliby dodrželi. Dokládám ho více než 50 podpisy poslanců za hnutí ANO , které předám bezprostředně po svém vystoupení paní místopředsedkyni, a chceme, abychom o tom debatovali, debatovali na výborech, abyste zdůvodnili a vysvětlili, proč neustále porušujete svoje sliby.
Pane poslanče, prosím.
Děkuji, vážená paní předsedající. Nikdy nebylo ověřeno, jaký vlastně ten výpadek je. O to bude narůstat dluh.
Další s faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Kolovratník a připraví se paní poslankyně Peštová. Pane poslanče, prosím.
To je 800 milionů korun, které se vy snažíte někde zachránit a vytáhnout je z kapes daňových poplatníků, těch, kteří si objednávají veřejnou dopravu , kteří tady chtějí podnikat, kteří chtějí být konkurenceschopní. A poslední, ať se netočíme do kolečka, já tady uvedu už jednu poslední citaci a myslím, že každý z nás si udělá obrázek o tom, o čem tady mluvíme: "Postup státu musí být pro občany a podnikatele předvídatelný. Proto je třeba přijímat zákony a jejich změny s dostatečným předstihem před jejich účinností." Programové prohlášení této vlády.
Dále je přihlášena paní poslankyně Peštová a připraví se pan poslanec Vondráček.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Sbírka zákonů je pro nás - by měla být - tabu. Je to prostě tak, podle toho se ty zákony přijímají a nabývají účinnosti. Ježíšmarjá, pochopili už jste konečně, že není žádný legislativní stav nouze, není žádná vyhlášená nouze, takže ty zákony bychom měli přijímat tak, jak je to ve Sbírce zákonů?
Také děkuji za dodržení času a dále je přihlášen pan poslanec Vondráček. Pan poslanče, prosím.
To byla pecka.
A když už zde hovoříte o tom nejrychleji rostoucím zadlužování, tak když jste to otevřel, tak si to pojďme doříct. Když se podíváte na dluh mezi léty 2014 až 2019, byl plus minus stále stejný. Zadluženost klesala zcela jednoznačně. Ano, v roce 2020 a 2021 jsme zvýšili zadluženost. Kdybych dopočítal, kolik jsme měli dát podnikatelům s ohledem na to, co chtěla tehdejší opozice, byl by schodek v těch dvou letech někde okolo 200 miliard korun větší. Ano, beru tu absolutní částku, co jste tehdy chtěli. A to, že tehdy rostlo zadlužení rychleji než u ostatních zemí - no, to je jednoduchá matematická hádanka. Na to nepotřebujeme žádnou ekonomickou školu, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající. Ale pojďme zpátky. My jsme tlačili tehdy na vládu, aby už konečně začala něco dělat, ale primárně jsme tlačili na to, ať se děje něco v energetické oblasti.
Je ten návrh nulitní, proto na něm netrvám a stahuji ho.
Budeme pokračovat v rozpravě. Do obecné rozpravy je přihlášená paní poslankyně Lenka Dražilová. Prosím o klid! Kolegové, kolegyně, prosím o klid. Paní poslankyně Dražilová, poté pan poslanec Kolovratník. Moc se omlouvám, paní poslankyně. Prosím kolegy a kolegyně v obou částech sálu, aby přesunuli své hovory do předsálí. Pánové, prosím, přesuňte se, pokud neukončíte své hovory.
No, ale o něco víc vás tady je, tak možná na vás, aspoň některé, kolegyně, kolegové, dopadnou má slova, má sdělení, o která se pokusím. Půjčím si klasika, budu ho citovat: "To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky," prohlásil klasik v jedné klasické české komedii.
Soubor návrhů, které vláda Petra Fialy nazývá důchodovou reformou, žádnou skutečnou reformu nepředstavuje. Je to pouze horkou jehlou šitá sada dílčích parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění. Vláda hodlá už od roku 2030 až o dva měsíce ročně zvyšovat věk odchodu do důchodu a již od roku 2025 se mají nově důchody významně snižovat. Kromě toho se mají od příštího roku snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné chce Fialova vláda zrušit. To ovšem povede pouze k dalšímu poklesu reálných důchodů a poškodí to zejména nízkopříjmové důchodce. Vláda ale vůbec nepřichází s žádnými skutečně reformními kroky, které by posílily udržitelnost našeho důchodového systému a zajistily by důstojné důchody současným i budoucím důchodcům. Jde zejména o silnou systémovou podporu porodnosti v pracujících rodinách a o efektivní prorodinnou politiku, která dlouhodobě zajistí dostatek plátců důchodového pojištění. Dále jde o reformu systémů exekucí, která umožní osobám v exekucích standardně pracovat jako řádní zaměstnanci za důstojné mzdy a tím na odvodech bude zajištěno až 12 miliard korun do systému důchodového pojištění ročně navíc. Proto my to okamžitě navrhujeme, jak jsme avizovali tady na program schůze. A je potřeba to uvést ještě trošku hlouběji do kontextu. Tak to tedy ne, proto to tady říkám veřejně, není to tak. To je můj návrh a to je vše, co jsem chtěl říct.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Část vybraných peněz by putovala do příjmu státního rozpočtu, tedy nejen obcím, jak je tomu doposud.
Žalobou se domáhali toho, aby jim ta velká mediální rada doplatila mzdu od jejich odvolání až do vypršení šestiletého funkčního období. Tehdejší premiér Špidla vysílací radu odvolal, protože podle tehdejší Sněmovny opakovaně závažně neplnila své povinnosti. Docela důležitý je v tom článku poslední odstavec. Sněmovna následně vytvořila vyšetřovací komisi, která dospěla k závěru, že v arbitráži s CME sice Česká republika se dopustila několika chyb, ale na škodě, kterou CME utrpěla v souvislosti s investicí do Novy, Česká republika - a teď pozor - vinu nemá. Ti, kteří úspěšně prošli tím soudem, tvrdili, že tahle zpráva komise té Sněmovny jednoznačně vyvrátila jejich odpovědnost. Tak to je na úvod mého vystoupení. Napáchali jste jí koneckonců mnohem víc při práci se státním rozpočtem a s ekonomikou naší republiky, přesto na vás apeluji. A podívejte se, prosím, do toho zákona.
Děkuji za slovo. Piráti mají slíbené to místo ve velké rozhlasové radě, a tak to tady kosí hlava nehlava, i když je zřejmé, že k žádnému porušení zákona nedošlo, protože - a už to tady taky padlo - by vám třeba muselo spíš vadit to, že předseda zmíněné velké rady je členem partaje, členem ODS. A já neříkám, že nám to vadí, já to tady jenom dávám do kontextu toho, abychom si uvědomili, koho a za co odvoláváme, a to ale nikdo dnes neřeší. A ještě dám do kontextu to, že si člověk v tisku přečte, že dneska každý čtvrtý člen Pirátů sedí ve veřejných funkcích a pobírá veřejné peníze, tak toto je jenom další funkcička, kterou chtějí Piráti pro své členy. Ten návrh na odvolání je vznesen na základě smyšlených obvinění, která hovoří o jakémsi porušení nezávislosti a nestrannosti jako člena rady. Pětikoalice dnes rovněž tvrdí, že pan Daniel Köppl vystupoval ve prospěch hnutí ANO. Jedním dechem zde pětikoalice nebo paní předkladatelka Richterová dodává, že se k položeným otázkám v rozhovoru pro Českou televizi nevyjadřoval nestranně a nezávisle, bohužel opět bez jakéhokoliv důkazu, který by toto konkrétní chování dokazoval. Chybí jakákoli argumentace, jakákoli analýza tohoto názoru.
Kde byli ti strážci legislativní čistoty? Když se jim to hodí, tak mlčí, a když se jim to hodí, tak tady přicházejí nám citovat z toho našeho vládního programového prohlášení. Já jsem vás nepřesvědčoval, abyste byli pro. Rozumím tomu. Plakat nebudu, ale musel jsem to říct. Ano, je to rychlé. Nemůže to být, jak jsem říkal... Opravdu si myslím, že to je názor chybný a že vede... Nehoráznost! Vůbec nechápu, jak si to vůbec můžete dovolit říct, že se blíží Česká republika k platební neschopnosti.
Taky se mi chce něco říct, pane ministře, po vašem plamenném vystoupení. Půl roku jsme tady chodili k tomuto řečnickému pultíku a vyzývali vás, ať něco uděláte. To nebylo narychlo. No a, pane ministře, vy tedy vlastně říkáte: Ceny jsou teď tak hrozně nízké, tak nízké, že je prostě musíme zvýšit - tak to je tedy pecka. To jste tady řekl několikrát za dnešní den. A co se týče rozpočtu, no... ... nekoučujte mě tady, pane ministře, protože já jsem viděla číslo, které bylo minulý týden posláno rozpočtovému výboru, bylo tam 250 miliard. Já vám nevyčítám energetickou daň. Ale u bank se podmínky nezměnily a měl jste odhad 33 miliard. Nevyberete ani miliardu podle vyjádření největších bank, které se k tomu vyjadřovaly. Jak vyřešíte díru ve Státním fondu dopravní infrastruktury? Jak tam doplníte 15 miliard na valorizaci důchodů v červnu? A tak můžu pokračovat. Odpovědi nikdy nezískám. A to jsem se začala teď ptát dnes, nebyl jste v sále, na to, jak vůbec chcete udělat ty škrty na výdajové straně? Říkáte do médií: Počkejte si na rozpočet.
Děkuji. Nikoho dalšího již neeviduji s přihláškou. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?